Já z toho nejsem nadšen. A navíc, jak jdou ceny léků dolů, tak klesají marže lékáren. Podobně ještě poslední návrh, aby zelená hvězda byla zoficiálněna jako lékárenský symbol, byť je to přílepek, tak ho také v této situace podpoříme.
Děkuji panu poslanci Hegerovi, který byl zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi jenom pár poznámek k projednávání tohoto zákona i tomu, co tady zaznělo teď na půdě Poslanecké sněmovny. A jsou země, kde zvolily mnohem drastičtější a radikálnější formu řešení.
Dříve než otevřeme následující bod, dovolte mi načíst omluvu kolegy Benešíka, který se omlouval od 9.15 do 10 hodin. Už je tady. Nyní bychom se měli zabývat bodem Je tomu tak. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl projednávaný návrh novely zákona o léčivech a připomněl jeho obsah. Předložený návrh sleduje dva hlavní cíle. Prvním z nich je adaptace unijního nařízení o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků. Druhým hlavním motivem navrhovaného zákona pak je zakotvení mechanismu pro omezování tzv. reexportů léčivých přípravků tak, aby byla zajištěna dostupnost léčiv pro pacienty v České republice. Na některé z nich bych zde nyní rád reagoval. Z hlediska potřeb systému veřejného zdravotního pojištění lze za Ministerstvo zdravotnictví plně podpořit pozměňovací návrh pana poslance Vyzuly týkající se navýšení procentuální sazby, snížení ceny léčivých přípravků, a to na základě dostupných údajů o jejich cenách a úhradách v jednotlivých zemích Evropské unie. Naším cílem je dosáhnout úspory, která půjde na úkor zisku farmaceutických firem, a celou tu úsporu věnovat léčbě většího počtu pacientů. Ale dovolte k dalším pozměňovacím návrhům. Naopak pozměňovací návrh obsahující novelizaci zákona o regulaci reklamy podpořit nemohu. Ministerstvo zdravotnictví se ztotožňuje s nesouhlasným stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu. Šiřitel odpovídá za způsob šíření, kdežto zadavatel a zpracovatel za obsah reklamy. V návrhu se však nesystémově vypouští odpovědnost zpracovatele. Nová úprava společné odpovědnosti zadavatele a šiřitele by znamenala, že zadavatel reklamy by v daném případě odpovídal i za způsob šíření a šiřitel i za obsah šířené reklamy. Navrhované rozložení odpovědnosti nelze spravedlivě po zadavateli a šiřiteli požadovat.
Otevírám rozpravu, do které eviduji čtyři přihlášky - paní poslankyně Markové, Pastuchové, pana poslance Zahradníka a pana poslance Štětiny.
Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dostáváme se k zákonu, který je nesmírně důležitý. Je to zákon, tak jak zde bylo řečeno panem ministrem, který napravuje celou řadu záležitostí, jež v minulosti zde nebyly. Zdravotnický výbor se této problematice věnoval velmi pečlivě. Přitom tato vláda za poslední tři roky každým rokem umožňuje přírůstek asi 10 mld.
Dále se konstatuje, že se farmaceutický trh v Evropě vyznačuje vysokou mírou regulace, pokud jde o bezpečnost, ale menší mírou kontroly, pokud jde o ekonomickou stránku a kvalitu inovací. Náklady jsou přitom v cenách výrobce bez marží distributora a lékárny, bez DPH. Návrh, který jsem předložila, zaručí dostupnost léků pro pacienty a zároveň podpoří lékárny, především ty malé. Díky tomuto návrhu také bude požadavek doručení léků do 48 hodin realizovatelný. Jsem moc ráda, že po letech diskusí a strašení Evropskou komisí se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo problémy s nedostatkem léků v lékárnách vyřešit ve prospěch našich pacientů. Z tohoto důvodu prosím o podporu svého pozměňovacího návrhu.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych se i já vyjádřila k tomuto návrhu. Ministerstvo zdravotnictví České republiky se v předložené novele zákona snaží omezit souběžné vývozy léčivých přípravků z České republiky, a tím zabezpečit dostatečné množství léčivých přípravků pro české pacienty. Bohužel navržené znění neposkytuje schůdná řešení pro nedostatečné zásobování některými léky, což je ve většině případů způsobeno nedostatečnými dodávkami farmaceutických společností kvůli jejich systému řízení dodávek. Ministerstvo zdravotnictví České republiky má v současné době nástroj pro omezení paralelní distribuce. Jestliže by Ministerstvo zdravotnictví České republiky ke stávajícímu nástroji doplnilo sankci za porušení vydaného mimořádného opatření, nebylo by nutné vytvářet nová paragrafová znění a hledat složitou cestu ke kompatibilitě se Smlouvou o fungování Evropské unie. Novela zákona je proti souběžnému vývozu, a nikoliv proti nedostatkům léčivých přípravků. Za nedostatky léků ve většině případů nestojí paralelní distribuce, ale samotní výrobci, a to z důvodu problémů ve výrobě, stahování závažných šarží a podobně. Zde se nabízí otázka, zda a jak Ministerstvo zdravotnictví České republiky, případně Státní ústav pro kontrolu léčiv, systematicky sbírá informace o výrobních problémech, případně o problémech s kvalitou, a jak s těmito daty dále zachází. Návrh vychází ze skutečnosti, že samo uložení povinnosti distributorům k zajištění dodávek přípravku situaci neřeší, pokud současně nebudou zavázáni také ti původní dodavatelé, od nichž distributoři přípravky získávají. V navrženém znění chybí definice nedostatku. Tuto definici nelze nalézt ani v termínech aktuální zásoba či zhoršení pokrytí potřeb pacientů. Nedostatek je nutno přesně definovat. Kritéria pro určení a hodnocení nedostatku musí být objektivní a transparentní. V tom samém paragrafu navrhuji i vypustit část textu, protože autor předlohy zbytečně matoucím a interpretačně nepřehledným způsobem říká, že nedostatkem se rozumí nedostatečné pokrytí aktuálních potřeb pacientů a že nedostatečným pokrytím aktuálních potřeb pacientů má být ohrožena dostupnost a účinnost léčby a že to má dopadat na ochranu zdraví obyvatelstva a má to mít významný vliv na poskytování zdravotních služeb. To ale zcela dostatečně vyjadřují slovy "aktuální zásoba předmětného léčivého přípravku nebo léčivých přípravků již dostatečně nepokrývá aktuální potřeby pacientů v České republice". Z uvedeného důvodu navrhuji text vypustit jako zcela nadbytečný. Navrhovaná oznamovací lhůta v délce 15 dnů je neúměrně dlouhá. Hlásit vývoz léku, který bude na seznamu, 15 dní předem... díky pozměňovacímu návrhu poslance Skalického pravděpodobně dojde k prodloužení lhůty na 15 pracovních dnů.
Takže já tady zcela zodpovědně říkám, že tento návrh má za cíl zajistit finančně udržitelnou léčbu pacientů s těmi nejzávažnějšími onemocněními. Když to neuděláme, tak budeme mít problém. Děkuji za podporu a věřím, že budeme hlasovat podle zájmů českých pacientů.
Ptám se na závěrečná slova zpravodajů, pana poslance Vyzuly, případně pana poslance Zahradníka. Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím nyní pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k tomu své stanovisko.
Děkuji, pane předsedající. Rovněž to prošlo usnesením zdravotního výboru. Pak bychom měli hlasovat o návrhu jako celku. Možná vás zaráží, že některé návrhy nejsou v hlasovací proceduře.
Děkuji za slovo.
Návrh nebyl přijat. Návrh procedury byl přijat.
Takže máme stále co dohánět. Ale není to vinou této vlády, je to vinou těch předcházejících vlád, kdy po roky a roky se vlastně do zdravotnictví nedávaly finanční prostředky. Byla to chyba. To ušetření právě by bylo ve stanovení cen některých léků a to jsou ty nejdražší léky. Léčba jednoho pacienta těmi nejdražšími léky stojí od jednoho dneska už do tří milionů ročně. S tím asi nic nenaděláme, protože to je cena, která se rozhoduje v rámci celé Evropy. Tam můžeme tu maximální cenu zásadním způsobem snížit. A to je předmětem jednoho pozměňovacího návrhu, který tady zmínil i pan ministr.
S velkým zájmem jsem, určitě jako řada z vás, poslouchala minulý týden tiskovou konferenci pana ministra zdravotnictví Němečka. A pokud lze léčit za stejný rozpočet více pacientů, nelze s tím nesouhlasit. Ano, potřebujeme levnější léky pro pacienty, ale potřebujeme je tady u nás v České republice. Jsem dlouhodobě v kontaktu s pacienty a pacientskými organizacemi. Řada z nich vnímá velmi citlivě nedostatek určitých léčivých přípravků především na srdeční onemocnění, dýchací obtíže, nervové poruchy, diabetes či srážlivost krve. Distribuovat hrazené léky do zahraničí by mohl pouze držitel rozhodnutí o registraci, tedy farmaceutická společnost, nebo distributor s jeho souhlasem zmocněný. Ty jsou regulované maximální cenou, a proto jsou ohroženy reexportem v případech, kdy v jiných zemích není regulace tak přísná. Vzhledem k již zavedeným povinnostem v našem zákoně o léčivech je můj pozměňovací návrh při zachování základního principu stručnější, než je ten slovenský. Například se jedná o to, že není třeba zavádět definici. Z pohledu našeho zákona se jedná o distribuci, vývoz směřuje totiž do třetí země. S tímto pojmem pracuje již ministerská novela. Povinnost držitele registrace zajistit dodávky pro pacienty v České republice a sankce za neplnění už v zákoně máme. Rovněž lékárny, pokud objednají lék jako lékárna, nemohou jej vracet zpět do distribuce. Zmocnění se bude vydávat pro každou distribuci zvlášť - analogicky se slovenskou úpravou. Zákon stanoví minimální náležitosti zmocnění. V praxi by ve zmocnění mělo být ošetřeno předání informace držiteli rozhodnutí o registraci o distributorem realizované distribuci do zahraničí. Následně držitel registrace ohlásí elektronicky údaje o svých lécích distribuovaných do zahraničí buď jím, nebo distributorem. Interval hlášení bude stanoven vyhláškou. Státní ústav pro kontrolu léčiv bude informace o reexportech jedenkrát měsíčně předávat ministerstvu, které bude zveřejňovat čtvrtletní přehled vyvezených léčivých přípravků. Vzhledem k tomu, že již podle současného znění zákona má držitel rozhodnutí o registraci povinnost zajistit dodávky léčivého přípravku v množství a časových intervalech odpovídajících potřebám pacientů v České republice a k tomu příslušné sankce, bude moci distribuovat do zahraničí nebo udělit souhlas pouze v případě, že budou potřeby pacientů v České republice pokryty, jinak bude sankcionován. Sankce se udělují i v případě, pokud by distributor distribuoval léčivý přípravek bez, anebo v rozporu se zmocněním distributora, podobně pokud by držitel rozhodnutí o registraci neoznámil distribuci svého hrazeného přípravku do zahraničí. Tento pozměňovací návrh vznikl, jak již bylo řečeno, na základě slovenského zákona, kde se skutečně, nejen slovy, bojuje proti tzv. reexportům, které mohou ohrozit dostatek určitého potřebného léku pro pacienty.
Takže stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. O všech návrzích tedy bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem našeho jednání je bod Garanční výbor návrh zákona neprojednal.
Také narovnání právního stavu tam, kde se doslovný výklad rozchází s účelem a smyslem úpravy. Navrhovaná změna této novely nemá dopady na státní a veřejné rozpočty, na územní samosprávné celky ani na životní prostředí. Navrhované změny se dotýkají fyzických a právnických osob jako podnikatelských subjektů. Dopady na tyto subjekty hodnotím velmi pozitivně. Pozměňovací návrh byl podpořen členy výboru a zapracován do 213. usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. S těmito pozměňovacími návrhy souhlasím. Obdobné návrhy byly již předloženy, a to v rámci projednávání celého návrhu zákona, a to jednak ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde návrh také předložil pan poslanec Petrů, který jej následně po podrobné rozpravě a také vysvětlení zástupců Ministerstva pro místní rozvoj stáhl. S tímto návrhem nemohu souhlasit a neakceptujeme tuto připomínku. Předložený pozměňovací návrh, který je součástí této novely, navrhuje, aby pro obory katastr nemovitostí, státní mapová díla, zeměměřické činnosti pro potřeby obrany státu a inženýrská geodézie byly součástí tohoto zákona. Návrh opravňuje autorizované osoby k výkonu vybraných činností. Vybrané činnosti ve výstavbě definované stavebním zákonem však zeměměřickou činnost vůbec neuvádějí, a tak by přijetí tohoto návrhu bylo v rozporu se stavebním zákonem, který nyní zde také leží ve Sněmovně jako návrh novely. Vzhledem k počtu osob, kterých by se také nová úprava dotýkala, vidím zřízení samostatné komory zeměměřičů jako nekoncepční, neefektivní a také z legislativně technického hlediska značně složité. Autoři této myšlenky toto odmítli, chtějí samostatnou komoru. Z uvedených důvodů nemohu souhlasit s návrhem pana poslance Oklešťka. V tuto chvíli bych ráda požádala Poslaneckou sněmovnu o akceptování tohoto zákona.
Prosím nehrozit na ministry. Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj, pan poslanec Petrů.
Bylo by tedy vhodné řešit problematiku zeměměřické komory v samostatném zákoně, podobně jako je tomu třeba na Slovensku.
A ze zkušenosti z praxe z nemocnice vím, že některé lékařky ho skutečně využívají. Proto vás chci požádat, pokud se snažíme, a většina politických subjektů v této Sněmovně to opakovaně deklaruje, že chceme umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života, abychom tento nástroj lékařkám umožnili.
Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, tady opravdu vzplála jakási válka. Zdravotnictví není jedno. Je dvojí, podle způsobu financování. A to bychom měli mít v tuto chvíli na paměti. Vím, že na začátku sporu mezi pediatry byla jakási nedohoda mezi nimi, protože oni se snažili najít nějakou podobu, jak by fungovali. Nedohodli se a vzniklo jakési rozdělení té věci. Vím velmi dobře, že to vlastně funkčně jsou dva trošičku rozdílné obory. To je věc, která způsobila, že dnes na lůžkových odděleních lékaře nemáme. Nemáme hlavně lékaře s kvalifikací, s atestací. A je to věc, která potká určitě i pediatry. Jsme pod nejrůznějšími tlaky, máme na to rozdílné názory. Proto si myslím, že to je takové to zachování statu quo, že by bylo moudrou věcí, která by umožnila v budoucnosti to řešit. Ať už je to jasné definování pravomocí těch, co mají absolvovaný kmen. Máte lidi, kteří se naučí operovat za dvě operace. A to je to, po čem my voláme. Oni chtějí mít relativně volnou ruku v tom, že mohou své vědomosti a dovednosti uplatnit a uplatnit je rychle. Je tam celá řada věcí, které jsou zásadní. Je tam řada věcí, které ještě mají nějaké nedostatky.
Děkuji. Omlouvám se. Hlasování končím. Tento návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Tento návrh byl přijat a vrací se navrhovateli k dopracování. Pan poslanec Koníček. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali v úterý 25. října, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Také ne.
Děkuji za slovo.
Paní poslankyně, já se omlouvám, ale prosím, abyste posečkala do té doby, než se sněmovna zklidní.
Jistě se všichni shodneme na tom, že právě kontinuita práva je pro stabilní právní řád důležitá. V zákoníku jsou tedy upraveny i věci, které být vůbec nemusí, nebo mohou být upraveny jen rámcově. U dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti se zavádějí obdobná pravidla jako u pracovního poměru při evidenci pracovní doby. Specifikuje se hodně podrobně práce z domova, práce na dálku. A evropská dohoda sociálních partnerů nic takového nepožaduje. Jediné, co by bylo vhodné upravit, jsou daňově uznatelné náklady zaměstnavatele při práci z domova a to stejně tento návrh dostatečně přesně neřeší. Takže lépe vůbec než takhle. To se opravdu v této oblasti běžně nepoužívá, ale strany sporu by si to mohly dohodnout, když nechtěly absolvovat zdlouhavé soudní řízení, což nově nebude vůbec možné.
S faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou, po něm paní navrhovatelka.
Tady je vidět, že vaše vláda jednoznačně selhává v elektronizaci státní správy. A věřím, že to přispěje aspoň k tomu, aby tu vládu trošku popostrčilo v té činnosti, která se týká elektronizace státní správy.
Děkuji. Paní navrhovatelka, prosím, máte slovo.
A pan poslanec Farský mi sdělil, že už nějakou dobu komunikuje s Ministerstvem vnitra. Tam ho odkázali na Ministerstvo dopravy. Myslím, že to je dva roky, kdy se tomu tak stalo. Oni nám přislíbili, že za půl roku přijdou a řeknou, jestli je možné tento problém řešit. Kdysi to bylo pod Ministerstvem vnitra a vyčlenilo se to.
Děkuji.
Víte, tady není nedostatek vůle. Tady je opravdu chuť to udělat.
Jsou obory, ve kterých působí mnohem menší počet lékařů. Ale co je pro mě nejdůležitější, a teď je to pohled ne těch, kteří ve zdravotnictví pracují, ale kteří vyhledávají pomoc ve zdravotnictví, u lékařů. Podle mě je to docela jednoduché stanovisko. Protože to je neméně důležité jako pohled lékařů. Protože reálně se o žádnou redukci nejedná, reálně se to týká pouze tohoto jediného oboru, ve kterém jsme my ostatní, kteří nejsme lékaři, nezaznamenali nějaké větší problémy než v jiných oborech.
Děkuji.
Prosím, nepodléhejme demagogii určité části lidí, kteří tvrdí, že se tímto rozvrátí péče o dětské pacienty.
Ještě pan poslanec Štětina, rovněž faktická poznámka.
A nesouhlasím v jedné věci. Zdravotnictví není ani konzervativní, ani liberální, ani socialistické. Zdravotnictví je jedno, které musí kvalitně poskytovat zdravotní služby všem bez rozdílu, jestli je chudý, nebo bohatý.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Jaké bude mít kompetence. To je to klíčové, co tento zákon bohužel neobsahuje. Za dobu více než 70 let prokázal schopnosti při organizování vzdělávání lékařů. Čili dostávají kompetence při zařazování lékařů do oborů a ke zkoušení lékařů. Proto si myslím, že tento pozměňovací návrh určitě zaslouží vaši podporu. Dochází pouze ke zrušení vzdělávacího oboru. A to je to důsledné, co je třeba říct.
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a není v rozporu s právem Evropské unie.